A to platí pro všechny - pro zaměstnance, pro podnikatele, pro živnostníky, myslím si, že to je fér. A je to cesta, která vede k tomu, že nakonec ty daně vybereme, aniž bychom zvyšovali zásadním způsobem jejich výši. Díky tomu se vybralo několik miliard korun. A co dnes vlastně vláda říká? Vláda říká: Nám chybí peníze. No, tomu rozumím, že chybí peníze. Jsme v době krize, jsou určité výdaje, my jsme to měli v době covidu rovněž. Proč jsme si tedy nenechali ten příjem z elektronické evidence tržeb, když se drtivá většina svazů, asociací a komor vyjádřila tak, že chce, aby se EET udrželo, když si na to zvykli podnikatelé, když se skutečně vytvořilo to, čemu se říká férové prostředí? Nám ty peníze chybí, tak zvýšíme daně. A komu je zvýšíme? To je groteska, to je úplný absurdistán. Něco takového je opravdu naprosto neuvěřitelné. Děkuji a prosím, aby to bylo zařazeno dnes jako poslední bod.
Děkuji.
Tento článek popisuje událost, kdy Správa státních hmotných rezerv vypsala na podzim roku 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva, a tak byla zrušena.
Hnutí ANO je nebezpečím pro současnou společnost, obrátilo se k radikální rétorice" a další věci, které k tomu dnes ve veřejném prostoru například zaznívají od nějaké redaktorky Respektu, paní Ivany Svobodové. "ANO zašlo příliš daleko, začíná vymetat temné kouty." Je to neskutečné, co se v současné době děje. Já se tady ptám, jenom z těchto názvů, kdo tady straší společnost? Putin a hlad? Ohrožení taktickými jadernými zbraněmi? Ale co my máme, prosím vás, dělat, když nás nepustíte do schůze?
Děkuji za dodržení času, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová a připraví se paní poslankyně Hanzlíková.
Já se budu opakovat. Kdyby byly interpelace, nemuseli jsme tu teď načítat tyto body. Interpelace byly bez ministrů, takže teď tady budeme načítat body. Pro ostatní kolegy, kteří to třeba nevědí, a včera jsem to řešila, přišla za mnou vedoucí sekretariátu pana premiéra, že pan premiér nebude přítomen na písemných interpelacích, protože je v Bruselu. Tedy jsem toho využila k tomu, že jsem akutně ráno si došla k lékaři a řádně jsem se omluvila z této interpelace. Je mojí chybou, že jsem si nepřečetla jednací řád Sněmovny, a bohužel, i když jsem byla omluvena a byl omluven i pan premiér Fiala, tato interpelace, na kterou čekám přes dva měsíce, propadla. Je zvláštní, že v takto významném postavení s nutností bezpečnostní prověrky nepočítal a že o ni ani nepožádal. Já jsem se pana premiéra touto písemnou interpelací ptala, jestli mu nevadí možná bezpečnostní rizika a možný střet zájmů pana náměstka. My tady řešíme pořád a pořád dokola střet zájmů vlastnění všeho našeho předsedy pana Babiše, ale tady to, že někdo přišel a nemá bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné, se neřeší.
Další přihlášenou je paní poslankyně Hanzlíková, připraví se paní poslankyně Adámková.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
Je to bod Finanční ohrožení sociálních služeb s nadregionální působností a musím říct, že tento bod se snažím zařadit již po několikáté. Proč tak činím? Tyto organizace musí teď každý den řešit, jak zaplatí nutné faktury, ale především řeší, jak zaplatí své zaměstnance, o které samozřejmě nechtějí přijít.
Dovolte mi, abych nejprve krátce shrnula, co vlastně všechno tento návrh obsahuje. Zmiňovaný tisk je dělen na sedm částí. Já bych se chtěla asi trošku obsáhleji věnovat zákonu o zaměstnanosti. Humanitární dávka bude napříště dávkou testovanou. Bude prováděno zjišťování všech příjmů a majetku na účtech cizinců s dočasnou ochranou. Původní návrh říkal, že i těch v zahraničí, ale budiž, alespoň na našem území - podle toho, co navrhuje pozměňovací návrh. Tyto rozhodné skutečnosti bude moci cizinec s dočasnou ochranou prokázat všemi možnými doklady nebo čestným prohlášením. Systémy budou na Ministerstvu práce a sociálních věcí postupně provázány tak, aby Úřad práce měl automaticky možnost některé skutečnosti reálně ověřit. Při posuzování nároku na dávku bude docházet k zavedení okruhu společně posuzovaných cizinců s dočasnou ochranou, a to na základě společného bydlení a společného hrazení nákladů na život. V podstatě se přibližujeme našim dávkám. Jako příjem se pro účely nároku na humanitární dávku vylučují vyplacené humanitární dávky a rovněž prostředky poskytnuté od Dětského fondu Organizace spojených národů. Týká se to bytů v evidenci MPSV, která bude zpřístupněna od dubna letošního roku. Tato evidence bude provázána s katastrem nemovitostí, takže předpokládám, že bude lehce dohledatelný byt, kde cizinci s dočasnou ochranou budou bydlet. Částky humanitární dávky budou navázány na výši životního a existenčního minima. Bude vedena evidence o nástupu osob s dočasnou ochranou do zaměstnání. Budou muset nahlásit nástup zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. Zavádí se rovněž povinnost zaměstnavatele oznamovat skončení těchto zaměstnání nebo další změny v evidovaných údajích. Postup při ohlašování těchto skutečností by zaměstnavatele neměl až tolik zatížit, neboť je prakticky shodný s ohlašováním obdobných skutečností u našich zaměstnanců, kteří jsou nemocensky pojištění. Důvodem uložení této povinnosti zaměstnavatelům je zamezit situaci, kdy zaměstnavatel připraví dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, popřípadě i pracovní smlouvu s fiktivním nízkým výdělkem až ve chvíli jakékoliv kontroly. V souvislosti s tím jsou řešeny v páté části předkládaného tisku změny zákona o nemocenském pojištění, kdy se kromě jiného rozšiřuje registr pojištěnců a registr zaměstnavatelů, jejichž správcem je Česká správa sociálního zabezpečení. Podle nové úpravy, kterou tento tisk řeší, již nebude dočasné nouzové přístřeší ve stávajícím pojetí realizováno, jak praví důvodová zpráva. Dočasné přístřeší bude poskytováno pouze osobám žádajícím o dočasnou ochranu nebo čekajícím na podání žádosti o dočasnou ochranu po svém vysídlení z Ukrajiny, a to do doby vyřízení jejich žádostí. Toto bude zajišťovat přímo Ministerstvo vnitra, což je právě ta novinka. Doba, kterou osoba stráví v takto poskytnutém přístřeší, se nebude započítávat do maximální doby pro poskytování bezplatného ubytování. Je mi jasné, že jde o snahu státu, aby si cizinci s dočasnou ochranou co nejdříve našli své vlastní bydlení a zajistili si své bytové nároky, a hlavně bydlení svými příjmy platili. Ale je to opravdu tak jednoduché? Je tady dostatek bytů, které mohou cizinci obsadit? Myslím si, že nikoliv, ale to tady již také konstatovala moje předřečnice ve vztahu k municipalitám.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
V každém koutu republiky totiž pojišťovny platí za úplně stejnou péči jinou cenu. Nikdo přitom nechápe tento systém, všichni o tom vědí a nikdo s tím nic nedělá. Je to dané historicky špatně zavedeným systémem ministerstva za působení vlád - bohužel - ODS. Výrazné rozdíly v úhradách za zdravotní péči mají dopad na dostupnost, kvalitu a četnost zdravotní péče. Proč je tak dlouhá objednací doba na magnetickou rezonanci v regionech? Proto oni to nevyšetřují a předávají to do ambulance. Je to velmi lukrativní podnikatelský projekt.
Čili jenom si zopakujeme váš bod, Neúnosné čekací doby na vyšetření ve zdravotnictví. Je to tak? Děkuji, pane poslanče. Nyní vám pouštím vašich pět minut, prosím.
Naopak nás vládní koalice touto cestou posílá dál směrem k východoevropským mediálním systémům. Zatímco například německý mediální systém, který byl mimochodem jedním z hlavních vzorů českého mediálního systému, posiluje mimopolitické zastoupení členů rad, tak zde se Sněmovna vydává přesně opačnou cestou. A klidně nabídnu i odpověď, která podle mého není příliš vzdálená od pravdy. Ale i to bych byla ještě schopna pochopit a respektovat jako záměr vládnoucí většiny, je to legitimní, byť s tím bytostně nesouhlasím. Byla to ale vaše vláda, která se v programovém prohlášení zavázala, že bude podporovat média veřejné služby a usilovat o jejich stabilitu. Tento krok stejně jako další vaše návrhy jdou ale naprosto, naprosto obráceným směrem. Třeba jejich financování, nebo jaká je jejich úloha v době internetu, nebo třeba to, které služby mají posílit či naopak oslabit. Místo toho řešíte trafiky a cesty, jak si okočírovat ředitele České televize a Českého rozhlasu! Řešme klíčové otázky, třeba jak řešit podporu filmu a české tvorby. Pojďme debatovat nad tím, jak vyřešit otázky podpory médií. Na mediální scéně je spousta problémů. Ale nevydávejme se cestou autoritářských států. Na mediální scéně je celá řada problémů, které vy neřešíte a nezajímají vás. Ale toto všechno pro vás není bohužel důležité. Vy totiž chcete mít jen vliv na média. Já tomu prostě věřím. A chtěla bych vás k tomu i prosím vyzvat. Pokud je naše úvaha mylná, počkejte s přijetím tohoto zákona. Závěrem se vrátím k tomu, co jsem říkala v úvodu. Vážená vládo, vážená pětikoalice, řešte problémy, které před vámi stojí a v důsledku kterých lidé a firmy prostě sotva přežívají.
Takže pan předseda Tomio Okamura je přítomen a je na řadě.
Vážené dámy a pánové, vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi. Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu. Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, kde má vládní koalice většinu, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti, tedy koncesionářů neboli plátců koncesionářských poplatků. Jde o to, že vláda Petra Fialy z ODS chce tímto zákonem dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií, a tím si zajistit na dlouhých šest let dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní pětikoalice a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky. Opravdu není třeba, a nebylo by to ani správné, přešlapovat na místě. Musíme nahlas a na rovinu říci to, o co Fialově vládní koalici jde. Jde jim o to, ovládnout média a zacpat lidem ústa cenzurou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, než zahájíme tuto 54. schůzi Poslanecké sněmovny, ráda bych vám připomněla, že asi sedm minut po skončení či případně přerušení této schůze, nejpozději však zhruba ve 14 hodin dnes odpoledne, bychom opět pokračovali v přerušené 53. schůzi Poslanecké sněmovny. A nyní tedy zahajuji 54. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Ondřeje Koláře. Táži se, zda má někdo jiný návrh k určení ověřovatelů? Zahájila jsem hlasování. Nyní přistoupíme, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke stanovení pořadu 54. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu pořadu. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 54. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Kdo je pro navržený pořad, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen. Otáži se pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, ve třetím čtení dnes projednáváme návrh změny zákona...
Naprosto vám rozumím, pane ministře. Kolegyně, kolegové, prosím, přeneste hovory do předsálí.
Garanční volební výbor doporučil k zákonu přijmout vlastní pozměňovací návrhy, které se týkají přejmenování volebního výboru, sjednocení textu zákona o Českém rozhlasu se zákonem o České televizi, pokud jde o zástup generálního ředitele při zániku jeho funkce a pokud jde o výkon a zánik funkce a odvolání z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu. S těmito návrhy souhlasím. Pozměňovací návrh stanovující kvalifikovanou většinu členů rad pro jmenování a odvolávání generálních ředitelů veřejnoprávních médií navrhl poslanec Aleš Juchelka spolu s poslancem Martinem Kolovratníkem. S tímto návrhem nesouhlasím, ale souhlasím s návrhem poslanců Jana Laciny a Martina Kolovratníka, který stanoví kvalifikovanou většinu členů rad pouze pro odvolání generálních ředitelů. Souhlasím také s pozměňovacím návrhem pana poslance Lubomíra Brože ohledně obsolentního ustanovení o volbě členů jejich rad každé dva roky. Jako zástupce předkladatele tohoto návrhu zákona jej tedy doporučuji schválit ve znění pozměňovacích návrhů volebního výboru, mého pozměňovacího návrhu a pozměňovacích návrhů pánů poslanců Jana Laciny a Lubomíra Brože.
Jako první s přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Alena Schillerová. Připravit se může pan místopředseda Karel Havlíček.
Úvodem musím říct, že mě nepřestávají překvapovat priority této vládní koalice. Máme rekordní inflaci, nejvyšší počet lidí ohrožených chudobou, chybí nám základní léky, máme nejdražší energie v EU z pohledu kupní síly a čeká nás opravdu velký problém v automobilovém průmyslu, na který je napojeno téměř půl milionu zaměstnanců. Nic z toho však není pro vládu tak zajímavé, aby to řešila. Kdyby bylo, tak bychom nyní tady na tomto místě probírali úplně jiná témata. Už jedenáct let nebyla naše společnost tak pesimistická k budoucnosti, jako je pod vedením této vlády. Místo toho, aby vláda řešila, jak může lidem nebo podnikatelům pomoct, co může udělat pro Česko do budoucnosti, tak hledá jen cesty, jak záplatovat průšvihy, které si sama nadělala. A protože jsou od začátku bezradní, tak zvolili tu nejhorší metodu ze všech a házejí své průšvihy na lidi, a to často i tak, že se pohybují na hraně zákona. Vzpomeňme si na diskusi včera. A velká bude příští týden. Jak jinak lze vysvětlit onen podvod se změnou valorizací důchodů? Jak si vysvětlit plánované zvýšení daně z nemovitých věcí nebo to, že plánuje živnostníkům navyšovat sociální odvody? Namísto toho, aby hledala vláda peníze kdekoliv jinde než v kapsách lidí, soustředí se naopak jen a pouze na peněženky lidí. Takhle funguje vláda Petra Fialy po celou dobu své existence. Místo zákonů pro lidi vláda a Sněmovna věnují energii do podobných předpisů, jako je tento, který tu dnes máme ve třetím čtení, tedy zákonů, které klidně mohly počkat. Jejich schválením nijak lidem nepomůžeme. Nepomůžeme dokonce ani ekonomice. Jediný, komu pomůže, je několik politických stran, které ve schválení podobných norem vidí příležitost, jak zase o trochu více rozšířit nebo upevnit svou moc a vliv. Ano, tento zákon mohl klidně počkat. Nebo vlastně tento zákon měl počkat. Pokud vláda nechce rozproudit další diskusi o nezávislosti České televize, nechce trvale poškodit důvěryhodnost této instituce, neměla by se o takovouto změnu pokoušet právě nyní. To bychom ovšem nesměli být před volbou generálního ředitele České televize. Všichni tu asi cítíme, že právě volba generálního ředitele je ten hlavní důvod, proč je třeba tento zákon projednat ještě před jejím začátkem. A tato vláda, která již dnes kontroluje Sněmovnu, Senát, na Hrad byl zvolen provládní kandidát, tak jednoduše chce ještě ovládnout média veřejné služby a volbu generálního ředitele si hezky ohlídat. Dovolte mi, abych se teď na chvilku vrátila do minulých období, do těch předchozích let, kdy jsem sice nebyla poslankyní, ale jako ministryně financí jsem samozřejmě dění ve Sněmovně pozorně sledovala. A já si moc dobře vzpomínám, jak tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, mnohokrát obviňovala všechny okolo ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby, jak tu zněla slova o ohrožení demokracie a zaznívala tu řada dalších podobně silných vyjádření. Já myslím, že teď už je nad slunce jasné, že to byly jen a pouze opoziční politické proklamace a neoprávněné strašení veřejnosti a médií. Za celé minulé volební období žádná taková snaha neproběhla a ani neprobíhala. Ano, pravděpodobně se stávalo, že se do jednotlivých rad dostávali lidé, kteří nebyli vašimi kandidáty, nesouhlasili jste s jejich názory, ale byli demokraticky zvoleni. Byli demokraticky zvoleni podle jasných pravidel. To je tak všechno. I vy byste měli možnost převolovat členy mediálních rad podle toho, čí názory vám jsou bližší. Dokonce si myslím, že bychom k tomu nepřistupovali obstrukčně jako vy v posledním roce minulého období. Pokud si dobře vzpomínám, tak soustavnými obstrukcemi jste volbu pravidelně znemožňovali. Vy ale nechcete jít postupnou demokratickou cestou. Pokud vám vadí i toto, tak jste prostě proti demokracii. Demokracie je totiž o tom, že vedle stojí dva nebo i více různých názorů a všechny mají stejnou váhu.
Někde jsem četl, že tento návrh je nedomyšlený a drahý, protože zvyšuje počet radních České televize. Kdo odporuje, toho zničí buď ekonomicky, nebo v horším případě i cestou kriminalizace. Radní České televize i rozhlasu mají zastupovat všechna hlavní názorová spektra v naší zemi, tak praví zákon. Snahou vládní koalice je tomu prostě na maximum zabránit. Senát, jak víme, dnes zastupuje fakticky jen jeden probruselský a proamerický názor. A pravdou je i to, že samotní senátoři ve většině nezastupují téměř nikoho. Senátoři jsou voleni mizivými procenty a zastupují v současné době v podstatě jediný monopolní názor a ideologii. Ve své podstatě tahle změna zákona prosazovaná Fialovou vládou odporuje duchu zákona o České televizi i duchu demokracie. Ta nespočívá jen ve vládě lidu a většiny, ale také v naslouchání a respektu k názoru druhých a v podílu na správě pro zástupce politické menšiny. Myslete na to, protože až ta trpělivost praskne, pak vám ani Česká televize nepomůže. Takže vláda Petra Fialy, tedy koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN tady prosazují a věnují tady dlouhé hodiny, a budeme tady tomu věnovat dlouhé hodiny kvůli Fialově vládní koalici, tak prosazují politické ovládnutí České televize, prosazují tady teď změnu volebního zákona na korespondenční volbu a prosazují tady teď snížení důchodů, snížení slíbené valorizace všech příjemců důchodů. Chceme, aby se lidem pomohlo s drahými energiemi. Takže tady vidíte v přímém kontrastu, co prosazuje SPD a jaké jsou naopak priority Fialovy vlády. A já si myslím, že je to skutečně pro většinu občanů v České republice úplně nepřijatelné, to, co tady předvádí vláda Petra Fialy. Proto tady taky dnes se k tomuto zákonu budeme dlouze vyjadřovat, protože vám budeme vysvětlovat, že je to špatně, že prioritou Fialovy vládní pětikoalice je politicky ovládnout Českou televizi, že chcete snižovat lidem důchody, že nechcete řešit drahé potraviny, že nechcete řešit nedostupnost léků, že nechcete řešit drahé energie a tak dále. A že je špatně, že naopak vaší prioritou je ovládnout Českou televizi politicky a že chcete naopak, aby lidé měli drahé potraviny.